To je úplně srozumitelné, jasné, transparentní. Přesně to bude vyvažovat. Vždyť tomu ti lidé nerozumí. Tady bude zbytek, tady přidáme, tady to dáme na celostátní úroveň, pak to zase rozdělíme. Jak to chcete tady namalovat? A pokud dostane, tak se zase musí vzít mandát někde jinde a vznikne nespravedlnost někde jinde. Pokud to skutečně takhle myslíme, a nemá z toho být nějaké volební inženýrství, tak pojďme prostě do toho jednoho volebního obvodu. A je to úplně jasné, je tam ta spravedlnost a je tam ta transparentnost, že si to může každý skutečně spočítat.
Za prvé paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Děkuji za slovo. Říkám téměř, naštěstí, naštěstí. Ale já jsem řekla doyenku, ne doyena. Víte, v čem je to největší kouzlo demokracie? Jsem hluboce přesvědčena a moje zkušenost praví, že největší kouzlo demokracie je v tom, že každá účelovost se dřív nebo později obrátí proti svému strůjci. Já to říkám proto, abychom to skutečně měli na mysli. A jestli v této chvíli měníme volební zákon, abychom se opřeli o to, co nám říkají odborníci, komise pro Ústavu, ústavní právníci, a nepočítali, prostě abychom se snažili, aby to bylo co nejspravedlivější vůči voličům, vůči občanům, co nejlepší pro demokracii v této zemi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nikdy se to nenapraví! A jsem přesvědčena o tom, že pokud budete mít jakékoli mechanismy a budou ty zbytkové hlasy, tak nikdy... dopadne to vždycky na ty malé kraje.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejsem znalec ústavního práva, ale beru to z jiného úhlu pohledu.
Vystoupení pana poslance Munzara strhlo tři faktické poznámky, takže paní poslankyně Valachová bude muset počkat.
Děkuji za slovo.
Je to důležité i pro všechny politické subjekty, které se už dnes v rámci vyhlášené kampaně na volby připravují, a my bychom skutečně tuto věc neměli jakkoliv zdržovat nebo odkládat. Děkuji pěkně a zároveň děkuji také poslaneckým klubům, že to nebudou vetovat. Vychází to z nějaké dohody zde na půdě Poslanecké sněmovny.
Děkuji zástupci navrhovatelů, panu poslanci Výbornému.
Proto tedy na koalici bude pohlíženo stejně jako na politickou stranu či politická hnutí. Dále návrh upravuje nový způsob přepočtu dosažených hlasů na mandáty. Podle předkladatelů stávající systém znevýhodňuje strany s menším počtem hlasů. To je asi v krátkosti, co jsem chtěl říct.
Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy mám několik přihlášek s přednostním právem. Nejprve vystoupí pan předseda Radim Fiala, poté pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, dovolte mi několik slov k tomuto návrhu zákona. Dovolte mi, abych tak učinil i v Poslanecké sněmovně. Nejprve ale musím něco říct k výroku Ústavního soudu. Chci říct, že nás Ústavní soud postavil do velmi - diplomaticky řečeno - zvláštní situace, kdy takový výrok vydal půl roku před volbami, nebo před tím, kdy se odevzdávají kandidátky. Toto je zákon, který ovlivní politiku v České republice na mnoho, mnoho let. Proto si říkám, že ten výrok Ústavního soudu byl buď velmi pozdě, anebo příliš brzo a měl přijít po volbách, aby na tento důležitý zákon byl dostatečný čas.
Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Marek Výborný.
Druhá věc se týkala onoho matematického modelu přepočtu hlasů na mandáty, které Ústavní soud také zrušil.
Asi všichni víme, v jaké jsme situaci. Minulý týden prošel touto Sněmovnou v prvním čtení návrh pana poslance Výborného, který má upravovat volební zákon. Například je to ona trojí hranice pro koalice, kde bylo celkem jasně řečeno, že budeme mít hranice jenom dvě. Myslím, že to můžeme propustit. Stejně se bude hledat řešení trochu odlišné. Přihlásím se do rozpravy, abych navrhl ono zkrácení na 15 dnů. Děkuji za pozornost.
Jako první je přihlášen se stanoviskem klubu KDU-ČSL pan poslanec Výborný, poté registruji přihlášku se stanoviskem klubu pana poslance Patrika Nachera.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, to podstatné a klíčové tady řekl jak pan ministr, tak teď zpravodaj, kolega Marek Benda. V zásadě to kopíruje probíhající politická jednání směrem k nějaké míře proporčnosti v tom systému, který by reprezentoval jak současné znění Ústavy České republiky, tak byl vlastně i reakcí na nález Ústavního soudu. To podstatné a klíčové je politická dohoda, politická dohoda na úrovni politických stran v Poslanecké sněmovně, ale také v Senátu - to bych chtěl zdůraznit. Na jakém nosiči, to je v tuto chvíli skutečně podružné.
Taková byla dohoda. V tom případě mi přijde skutečně zbytečné tady mluvit o ztrátě času, když tady byla dohoda, a samozřejmě občané nevidí za ty dveře, neslyší, co se tam řeklo. Tak mi dovolte tady představit, aby nebyla pouze ta teorie - a on to nikdo neudělal, tak jsem si udělal, jak říkají manažeři, domácí úkol. Podobný rozptyl najdeme i u sociální demokracie.
A pak bychom se mohli oprávněně ptát, kdo bude další. A kdo může být další takový? To přece nikdo z nás tady nechce. Z jednotlivých kamínků by mohla vniknout lavina, která by nás zavalila, a pak z ní nebude úniku. Mobilní telefony jsou totiž velmi dobrým sluhou, ale zlým pánem. Já o tom takto silně mluvím proto, protože bychom se měli snažit chránit osobní data před jejich zneužíváním. Měli bychom je chránit také i před státní mocí, protože svoboda není ohrožena jen regulacemi a zákazy, ale také pouhým množstvím informací včetně sledování, kterými státní instituce mohou kontrolovat naše životy.
Prosím o klid.
Právě kvůli možnosti pro ÚOHS získávat provozní a lokalizační údaje jsem chtěl původně navrhnout vrácení novely k přepracování, ale protože tady vzniká společný pozměňovací návrh, tak vrácení nenavrhnu. Ale doufám, že společně s panem zpravodajem a ostatními kolegy vyvineme maximální úsilí k vyjmutí této části z návrhu novely. To je z mého pohledu další nabourávání ochrany soukromého vlastnictví a nepřiměřená a vlastně bezbřehá možnost pro pracovníky ČTÚ soukromé vlastnictví narušovat. V minulém volebním období ve Sněmovně byla velká diskuze, která skončila i zkoumáním Ústavního soudu, a to bylo narušení soukromého vlastnictví z důvodu kontroly kotlů, a tím důvodem bylo právo na zdraví. To určitě není správné. Ale bohužel, po prostudování návrhu zákona je vidět, že se nejedná vždy o citlivou transpozici. To přináší zase navíc administrativní zátěž. Je potřeba si uvědomit, že tento zákon není jen o třech velkých mobilních operátorech, ale tato norma dopadne také na stovky středních hráčů, kteří v regionech připojují k internetu občany v našich městech a obcích.
Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher je další přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.
Já bych řekl, po roce jsme tady vlastně nazpět. A jestli si dobře vzpomínám, tak jsou tam podepsáni poslanci napříč, koalice - opozice. Koukám tady na Roberta Králíčka, který se tomu také věnuje, také je tam podepsán. To znamená, že tohle se vyřeší.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.
Já jsem to tady zmínil schválně, a na svého kolegu Patrika Nachera, prostřednictvím pana předsedajícího.
Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou 2. března. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů? Mezitím mohu konstatovat, že na základě dohody předsedů poslaneckých klubů a vedení Sněmovny poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 90. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Františku Kopřivu a poslance Jiřího Miholu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Pořad schůze byl schválen. Tak. A nyní tedy přistoupíme k jedinému bodu pořadu této schůze, tím je bod Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl vládní návrh zákona o volbách do Parlamentu České republiky. Samozřejmě všichni respektujeme rozhodnutí Ústavního soudu a naším úkolem je tu situaci vyřešit. Rozumím tomu, že na řešení té situace se podílí celý Parlament České republiky, vedou se různá jednání a vedou se různé diskuze. Ta varianta je samozřejmě spojena s tím, že by byla jednotná kandidátní listina, hlasovací lístky pro celé území České republiky, a za každý subjekt by mohlo figurovat až 200 kandidátů.
Ještě dorazila další omluva, omlouvá se pan ministr Jan Blatný z dnešního jednání do 17 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.
Z toho vyplývá několik závěrů, dámy a pánové. Druhý závěr: že jsou volby, kdy všechny subjekty, co jsou v Poslanecké sněmovně, mají víc, než kolik získaly ve skutečnosti. Když se podíváte do té tabulky, tak není žádná červená barvička. Všichni získali víc, než odpovídá volebnímu výsledku. To je rok 2017, kdy odskočilo hnutí ANO, a to je rok 2006, kdy odskočila ODS a ČSSD. Mimochodem, Strana zelených se ziskem větším o půl procentního bodu, než má třeba KDU-ČSL, jehož ctěný poslanec Marek Co z toho všechno vyplývá? Za nás jeden volební obvod je nejspravedlivější, nejpoměrnější - když jde o tu poměrnost - a nejsrozumitelnější. To má být srozumitelné nejenom matematikům, statistikům, politologům, ale i občanům. Teď byl přepočet na kraje, teď bude přepočet zbytku na celostát a pak se to zase vrátí na ty kraje, pak bude zase nějaké jiné kvorum, a podobně. Stejně tak to tady naplní ten účel volby.
S přednostním právem pan předseda Chvojka. Tak, vaše dvě minuty.
Takže prostě tahle nespravedlnost tady v každém případě zůstane.
Ústavní soud kraje nezrušil.
Není to časté, nemáme to tady každý týden, ale zároveň těch zákonů, které byly předkládány minimálně například v některých paragrafech variantně, pamatuji docela dost. Ministerstvo vnitra přece muselo reagovat na nález Ústavního soudu. To znamená, Ministerstvo vnitra za mě jako za poslance, teď ani ne za stejného člena strany jako ministr vnitra, reagovalo naprosto správně, to znamená, muselo nějakým způsobem akceptovat nález Ústavního soudu. To prostě v Senátu nenajdeme, tudíž nemá cenu se bavit o tomto více nebo jinak, než je teorie.
Hlasování číslo 184, přihlášeno 82 poslanců, pro 82, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Kdo je proti? Návrh byl přijat, lhůtu jsme zkrátili. Prosím, máte slovo.
Hlavním důvodem je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady. Návrh zákona se v souladu s touto směrnicí dotýká například ochrany spotřebitele, problematiky tísňové komunikace, univerzální služby, cenové dostupnosti služeb nebo přístupu a propojení. Tato změna vyžaduje přizpůsobení dalších zákonů, upravujících právě problematiku tísňové komunikace. Modernizují se rovněž pravidla týkající se přístupu a propojení sítí elektronických komunikací, zajišťuje se předvídatelnost regulace udělování přídělu operátorům po dobu nejméně 20 let za účelem podpory jejich investic a nad rámec transpozice upravuje rovněž zjištěné problematické aspekty z aplikační praxe některé věcné legislativně technické nedostatky. Dovolte, abych rovněž ocenil aktivní roli zpravodaje, pana poslance Jiránka, se kterým se to velmi věcně komunikovalo.
Poprosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Martina Jiránka. Prosím, máte slovo.
Pan ministr již velmi dobře řekl drtivou většinu toho, co jsem chtěl říct.
Děkuji, pane zpravodaji. Zaznamenal jsem vaši přihlášku. Otevírám rozpravu a prosím, máte slovo.
Děkuji.
O 30 dní, tedy i na 30 dní. Ano, zaznamenal jsem, děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, všechny ty věci, které tady říkal pan ministr ve svém úvodním slově, jsou důležité. Pouze zmíním to, že pro některé se zde má stát tento tisk nosičem pro návrh na zrušení anonymních karet. Podle mého názoru takto navrhovaná úprava nepřiměřeně zasahuje do základního práva na soukromí zástupců šetřených podniků, protože i tyto mobilní telefony jsou používány i pro soukromé účely.
Faktická poznámka pan předseda Michálek.
Takže vítěz, který bude mít třeba 80 poslanců, tak pouze jeden, dva z nich budou ti, kteří se tam dostali na základě kroužkování.
Debata se nám rozvinula. S faktickou poznámkou pan poslanec Výborný.
Já se obávám, že to skutečně není pravda. Já se obávám, že nikoliv.
Pokud by byl jeden obvod, tak by samozřejmě kroužkování asi zůstalo, ale muselo by se upravit - více kroužků atd. Ale jeden obvod určitě není jenom o tom, že je na Slovensku a že ho tam zavedl Mečiar. Například my tady ve Sněmovně všichni jsme příznivci a přátelé Státu Izrael.
Faktická poznámka, pan poslanec Babka.
To je úplný nesmysl.
Chtěl bych upozornit na to, že se tady bavíme o něčem, o čem Ústavní soud v podstatě vůbec nediskutoval.
Jenom abyste se nedostal do nějakých problémů, prostřednictvím pana předsedy. Všecko se počítá do volebního limitu do kampaně. Ony neexistují. Všechno se vám počítá do toho limitu.
Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Budeme se zabývat přikázáním výborům. Nejprve garanční výbor. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor. Ptám se, zda je někdo v plénu, kdo by navrhl jiný výbor. Nikoho nevidím. V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty na 15 dnů, navrhuje pan zpravodaj. Kdo je proti? Hlasování číslo 4, přihlášeno 103, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím prvé čtení tohoto zákona, končím tento bod a současně jsme vyčerpali pořad 90. schůze, kterou tímto také končím. Budeme potřebovat, předpokládám, chviličku technickou.
Prostě jeden obvod je něco, co má také nějakou reálnou a realistickou základnu, a já nevím, proč bychom se o tom neměli bavit, byť jenom teoreticky, protože říkám, že praxe nám jeden volební obvod nedovolí, a to proto, že s tím nesouhlasí Senát. Říkám jednu věc, a tím budu končit, že ta nespravedlnost, byť uděláme a bude jiný přepočet, protože nám nic jiného nezbývá, tak nespravedlnost v určitých aspektech zůstane. To je nespravedlnost! Každý si hned udělá obrázek, kde má volič šanci reálně uplatnit svůj hlas a kde propadne, nemluvě samozřejmě také o kandidátech na některých kandidátních listinách. To je vyloučená věc, netýká se to jenom Karlových Varů, respektive Karlovarského kraje - ve skutečnosti kdo zná naše kraje, velikost našich krajů, tak většina krajů v naší republice je krajů malých. Takže tahle nespravedlnost se nevyřeší, byť si to můžeme nalhávat, ale nevyřeší se.
Faktická, poté pan zpravodaj.
Děkuji za slovo. Budu mluvit o platných hlasech, ne o neplatných. Tak jaká nespravedlnost! Je to přesně naopak. Tak si nechte ten příklad s Karlovými Vary někam, protože ten prostě nesedí. Ve středních Čechách potřebujete na mandát víc hlasů než v Karlových Varech. A to jsem nepočítal ostatních 12 krajů, tam to může být také různé.
Úplně ukradené, jak se přepočítává, většina z nás nebude rozumět tomu systému, který bude předložen. Do roku 1998 to byly velké, ještě ty postkomunistické kraje, po roce 1998, kdy bylo zřízeno krajské zřízení, volíme holt v těch menších krajích. Takže nechme stávající model. Myslím, že nemá cenu se tím jedním krajem zabývat. Na Slovensku vedl systém jednoho volebního kraje fakticky k úplné destrukci politických stran jako celostátního systému a subjektu.